Naším úkolem je primárně dostavět chybějící infrastrukturu, nové odpočívky, vysokorychlostní tratě a hledat způsoby, jak nákladní dopravu převést na koleje. Ale ruku na srdce, v tuto chvíli nám na tyto alternativy prostě chybí kapacita. Splácíme dluhy předchozích vlád, které do dopravy neinvestovaly tolik, kolik by bylo vhodné, a dědíme problémy, které musíme řešit nyní. Vychází z dobré praxe mnoha zemí Evropy a především reaguje na alarmující nedostatek řidičů autobusů, který může vyústit v to, že některá města a obce nebudou mít zajištěna stávající autobusová spojení. Za druhé, řidičské oprávnění těchto skupin lze získat od 21 let, pokud je řidič profesně způsobilý a absolvoval vstupní školení v rozšířeném rozsahu.
A co tedy budeme dělat? Protože teď samozřejmě jsme našli kompromis a o pět let to odsuneme. Protože tady jsou směrnice a musí se to dodržovat. A to celé splnit je v podstatě nadlidský úkol. Proto tady kolega pléduje, třeba říká 24hodinová služba. Vezměte si, když jste pacient, tak to má logiku. Protože každé onemocnění má svoji dynamiku. Vy nepostřehnete dynamiku té nemoci, vývoje toho onemocnění. Protože já jsem sloužil pátek, sobota, neděle, ale samozřejmě ty pacienty jsem kontinuálně těch 72 hodin viděl. A samozřejmě to má tu hlubokou medicínskou logiku. My jsme měli motivaci sloužit, abychom se něco naučili, a věděli jsme, že když jedu kolem a nejsem tam já, tak tam musí být někdo z mých kolegů. Je to oprávněné, proč ne? A nějaká paní tam řekla, že to je nemorální - 600 korun na hodinu hrubého. A není to v noci, ani v sobotu ani v neděli. Víte, jak to je tristní a zbytečný, sobota večer, celý operativní tým stojí u stolu, protože pán si nedal přilbu a těch piv bylo víc a spadne z kola a je to zbytečná práce. V podstatě je to zbytečná práce. Ale prostě musí tam být. Kompromisem se to odsune o pět let, ale co se vyřeší? Mám obavu, že už ani ty peníze nebudou motivační. Protože ti lékaři, ti mladí, řeknou, že pro ně peníze nejsou motivací, že pro ně je motivací ten čas. To trvá léta, léta, léta. Nebo samozřejmě dá se to nějak, ale už to nepůjde tady těmi fintami těch dépépéček a podobných věcí a tak. Ta Česká republika je... Ještě ti Slováci, protože jsme měli společný stát, tam to bylo také tak. Ale zase mám pocit, že jsme s vaničkou vylili dítě, že jsme prostě to chtěli udělat, aby to fungovalo, ale zase jsme obětovali určitou profesní skupinu tomu, že ona to prostě bude dělat a bude mlčet. Ale to nikomu nepřipadá divné. Takže já jenom upozorňuju, nechci vůbec hodnotit, já jenom upozorňuju, že problém nevyřešíme. Protože každý ten manažer si je vědomý, že prostě jede po takovém ostří, že to je vlastně jenom otázka pohledu a výkladu. Protože, to vám potvrdí dneska manažeři nebo ředitelé špitálů, on je docela problém najít primáře. Královsky.
Takže tolik k tomu, až budete posuzovat, zda budete hlasovat pro některé pozměňovací návrhy, či nikoliv. Že cyklisté neznají pravidla silničního provozu a neznají současný zákon. Všichni říkají, že přece oni nemusí jezdit na cyklostezkách, že mají právo jezdit, kde chtějí, kde se rozhodnou. Kolegové, kolegyně, není to pravda. Já bych to řekla, taky chodci mají používat chodník, nikdo jiný tam nesmí, a cyklisté cyklostezky. Já si dovolím přečíst současné znění, aby cyklistická veřejnost věděla, že i když já ho chci mírně změnit, že stále mají povinnost po těch cyklostezkách jezdit. Ale protože si to cyklisté vysvětlují tím způsobem, že můžou jezdit, kde chtějí, tak jsem to chtěla pouze navrátit v předešlý stav. Takže pro cyklistickou veřejnost stále neplatí, že nejste povinni používat cyklostezky. Jste povinni je používat. Takže tolik k tomu, co jsem zjistila. K neznalosti pravidel - ještě bych řekla, že nevím, jak vy, ale já když jdu po chodníku a na mě někdo s prominutím cinká, jako ať mu uhnu, že jdu po chodníku a on chce projet - ne! Cyklista ani ten, kdo řídí koloběžku, nemá na chodníku co dělat. Není to tak. Pravidla existují pro všechny. Anarchie z hlediska bezpečnosti silničního provozu nemá na komunikacích co dělat. Teď půjdu k jednomu... Já bych byla ráda, kdybyste se zamysleli z mých pozměňovacích čtyř návrhů aspoň nad jedním a to se týká přileb. Mně říkají všichni, nebo když mi píšou, tak říkají, že omezuji jejich osobní svobodu. Já bych možná položila otázku: jste omezeni na osobní svobodě tím, že používáte v autě pásy? Já se domnívám, že ne, že to je bezpečnostní prvek. Ještě před několika lety nebylo povinné používání pásu. Mnoho řidičů, já jsem zažila ve své praxi, takzvaně dosáhli 12 bodů jenom na pásech, protože nebyli zvyklí je používat. Bral to někdo jako omezení osobní svobody, že i tento bezpečnostní prvek musíme používat? Ano, nechtějí se zabít, takže většina z nich i ví, proč ty přilby mají mít. Další zajímavé bylo, jestli já mám, byť nejsem ministerstvo, nějaké statistiky a podobně. Takže já bych chtěla říct, že pokud někdo chce, tak hledá. Výzkum se týkal toho, že se zkoumaly pitevní protokoly u zesnulých cyklistů, kteří na základě střetu prostě přišli o život. Domnívám se, že to je extrémně vysoké číslo. K tomu došli patologové a studie Centra dopravního výzkumu. Potom se mě ptejte, proč takový návrh dávám. Všichni, cyklistická veřejnost křičí, že jsem proti nim. Tak jako jsme povinni používat pásy, domnívám se, že bychom měli mít povinnost užívat cyklistické přilby. Zeptejte se lékařů, kteří musí potom přijet k těm zraněným, případně je dovezou do nemocnice. Víte, to mě hodně na cyklistech překvapilo, že zrovna to jim vadí. Ale myslím si, že ty životy jsou dost důležité. Prosím, aby nebyly komentovány nahlas mé výroky, protože to opravdu nedůstojné této Sněmovny. Prosím, aby paní předsedající zasáhla. Ale já jsem slyšela nepřiměřené reakce na můj projev. Jo, ještě jeden, prosím vás, v mailech, které mi cyklistická rozhořčená veřejnost psala, byl ještě jeden argument, a to že mám zhubnout. Nicméně prosím vás, kolegové a kolegyně, o zamyšlení, zda je důležitější bikesharing, anebo těch 37 %, co mohli přežít. Domnívám se, že toto číslo stojí za zamyšlení. Děkuji vám.
Já děkuji, paní poslankyně. Objevily se dvě faktické poznámky. Jako první se s faktickou hlásí pan poslanec Vojtěch Munzar, poté se připraví pan poslanec Milan Brázdil a poté máme jedno přednostní právo. Prosím.
Děkuji, paní předsedající, dobrý den, kolegyně a kolegové. A možná i z vlastní zkušenosti, protože rád na kole jezdím.
Předmětná směrnice v tomto směru nepřipouští žádnou výjimku, včetně už tedy judikátu, který k té směrnici v této oblasti bohužel je. Takže my tady opravdu nemáme žádný manévrovací prostor. To je důležitá, ta druhá podmínka.
Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Přeji hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Další faktická, pan poslanec Pavel Svoboda. A připraví se pan ministr Jurečka.
Mně skutečně jde o tu věc, nechci tady hrát žádný politický boj.
Prosím, máte slovo. To byla poslední faktická poznámka a nyní do obecné rozpravy paní poslankyně Lesenská, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, náš poslanecký klub SPD obecně podporuje rozumné úpravy zákoníku práce. Klíčové přitom pro nás je, aby se ochrana práv zaměstnanců těmito změnami nesnížila, ale pokud možno naopak posílila, aby byly tyto úpravy realistické, proveditelné, vymahatelné, ale aby z druhé strany také neúměrně finančně ani jinak nepostihly zaměstnavatele, zejména ty menší. A hlavně aby nepostihly klienty veřejných služeb, třeba naše pacienty v systému zdravotnictví, kterého se úpravy taky velmi výrazně týkají. Je pro nás velmi dobré i to, že se posílí práva osob pracujících na dohody o pracovní činnosti a na dohody o provedení práce. Například se nastavují pravidla pro čerpání dovolených a odpočinku právě pro tyto dohody. A jsme zpátky u zdravotnictví a jeho problémů. Proto i podpoříme pozměňovací návrh v tomto směru, ale nepovažujeme to za trvalé a dostatečné řešení. Jsme přesvědčeni, že musíme urychleně odstranit příčiny nedobrého stavu v této oblasti - nedostatek lékařů a zdravotnického personálu, ale i skutečnost, že se zaměstnávání na nepojištěné dohody stalo někde normou a náhradou standardního zaměstnání na pojištěný pracovní poměr. Zkrátka že ho zaměstnavatelé zneužívají. Například právě v koronavirové době jsme se zasazovali za jejich nárok na finanční kompenzace či na ošetřovné. A právě v této době se velmi velice ukázaly mezery sociálního systému a zákoník práce ve vztahu k nepojištěným dohodám i ve vztahu k důchodovému systému je nutné toto do budoucna komplexně dořešit. Považuji takto striktní úpravu za příliš přísnou a svazující.
Takže určitě ty cesty jsou, na tom se shodneme, že bychom mohli nějaké řešení hledat, pomoci. A zatím já jsem chválil, že pan ministr je takový konzervativní v té celkové přípravě toho zákona, tak držme tu konzervativnost v té filozofii jako celku, odmítněme teď ty pozměňovací návrhy a veřejně si tady slibme, že v září na tom začneme pracovat.
A já bych poprosil pana poslance Kučeru, který se prohodil a dohodl se, že si vymění vystoupení s panem poslancem Tesaříkem.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem velmi rád, že Ministerstvo financí v této novele skutečně zachovalo takovou tu vyrovnanost a to, že ta novela je skutečně potřebná. To znamená zpřísnit, omezit, zvýšit pokuty a podobně. To je samozřejmě věc, o které se už tady dnes mnohokrát bavilo. Myslím si, že to je cesta, která nevede k vyšší bezpečnosti silničního provozu, naopak jenom zvyšuje restrikce, omezení státu, kterých už dnes máme dost. Už jsme udělali jeden krok v těch minulých novelách. Tedy aspoň ne v České republice. Takže tam ty postoje jsou jasné. Já bych možná ještě k té debatě o kamionech. Ta debata o kamionech je poměrně složitá, není jednoduchá, a skutečně ta záležitost není černá a bílá. To znamená, někdo chce kamiony na silnici, a někdo chce, někdo je nechce. Ta nákladní doprava, respektive debata nad řidiči nákladní dopravy je velmi složitá. Ta práce není jednoduchá. A skutečně, pokud chceme mít zboží, které bude na našich onlinech objednávané zboží nebo v hypermarketech, chceme mít včas a just in time a in time a podobně, tak skutečně ty kamiony nějakým způsobem jezdit musí. Já se přikláním k tomu, a už to tady zmiňoval některý z mých předřečníků, že by tato novela se mohla objevit i v nějaké brzké době jako novela, která se bude přímo zaměřovat právě na nákladní kamionovou dopravu a právě by se na tuto problematiku podívala trošku podrobněji. Takže já se k tomu přikláním. A pokud taková iniciativa vznikne, tak se i rád do toho zapojím, protože ji považuji za správnou. Potom už jenom na závěr krátce zmíním ony dneska tady mnohokrát diskutované autobusy. Já ten pohled považuju za správný, umožnit řídit i mladším řidičům autobusy. Pokud se chceme bavit o nastavení některých limitů a voláme po tom, že mladí řidiči nejsou schopni nebo nemají ty dovednosti k tomu, aby řídili autobusy nebo tento typ dopravy, tak v tom případě bychom se ruku v ruce měli podívat i na tu horní věkovou hranici, protože ta horní věková hranice by taky zasluhovala v tom případě revizi. Celkově tuto novelu silničního zákona hodnotím jako velmi povedenou a děkuju ministru financí, že k ní takto přistoupil. Děkuji za pozornost.
Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Brázdil a poté pan poslanec Kott.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, než se pustíme do dalšího bodu, tak přečtu, že dnes s náhradní kartou číslo 23 bude hlasovat pan ministr Vít Rakušan.
Musím říct, že samozřejmě kolem těchto směrnic a jejich parametrů byla velká debata jak na výborech, tak i na plénu Poslanecké sněmovny, právě i v prvním i druhém čtení.
Děkuji.
Musí tady být nějaký jasný rámec. Tady jsou umožněné vlastně celkově tři režimy. Pak jsou tady ještě nějaké další změny, které se týkají samozřejmě oblastí... například oblasti doručování, doručování písemností, otázka komunikace, která bude vedena elektronicky, tak abychom alespoň v nějaké minimalistické části řešili problematiku digitalizace a odpovídali úrovni 21. století. Já chápu spoustu podnětů, které tady přišly. A my jsme v situaci, kdy musíme implementovat. Již bylo proti České republice zahájeno i řízení a to je nyní přerušeno, protože Evropská komise sleduje náš legislativní proces a čeká, jakým způsobem tu implementaci dokončíme. Dopis obsahuje zejména následující argumenty: Zdravotní péče je založena na enormní množství přesčasové práce.
Já budu reagovat na své předřečníky a chtěl bych se zeptat pana ministra - protože tady řešíme jeden a půl metru, samozřejmě to nikdo z nás asi nedokáže změřit za jízdy.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se hlásil po vystoupení ctěné kolegyně Bereniky Peštové, prostřednictvím vaším, pane předsedající. Chtěl jsem uklidnit trošku vášně. A zároveň se přiznám, že jsem velmi šťastný, že nejsem cyklistou a že nevlastním bicykl a že nemusím řešit takovéto věci, které řešíte tady za tím pultíkem.
A vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny faktické poznámky, tak se můžeme pustit opět do rozpravy. A poprosím pana poslance Tesaříka.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, blíží se poledne, tak se budu snažit být ve svém vystoupení krátký. Týká se usnadnění parkování registrovaných poskytovatelů terénních sociálních služeb, kterým pozměňovací návrh dává možnost krátkodobého zaparkování v místech, kde je jinak zakázáno zastavení a stání vozidla. Nám všem je nepochybně zřejmé, jaký význam právě tyto terénní služby mají v době, kdy se daří naší moderní medicíně prodlužovat věk dožití spoluobčanů a mnoha z nich umožňují zvládnout hendikep klienta spojený mnohdy se zdravotními komplikacemi v přirozeném prostředí jeho domova. Jde zároveň o to, že tento návrh směřuje k obdobnému řešení, které je již uplatňováno v případě poskytování služeb zdravotní péče návštěvní službou lékaře v místě bydliště pacienta, a také tam bude zapotřebí směřovat v budoucnu naší pozornost. Zdravotní péče v místě bydliště pacienta nebo služby sociálně-zdravotního pomezí jsou lidsky, odborně i ekonomicky výhodnější než v dražších lůžkových zařízeních. Velmi tedy prosím o podporu tohoto návrhu a zároveň děkuji, pokud se takto rozhodnete. Hasiči mohou v současné době překročit nejvyšší dovolenou rychlost jen v případě, že při plnění svých úkolů používají vozidlo s právem přednostní jízdy, tedy takové, které je vybaveno zvláštním výstražným světlem modré nebo modré a červené barvy. To by mělo zůstat a nadále musí zůstat i tou nejvyšší prioritou. Navrhovaná výjimka se nebude týkat všech vozidel hasičů. Lze předpokládat, že primárně půjde o vozidla záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky a tato vozidla budou vhodně označena nápisem Hasiči, což je zejména podmínkou Policie České republiky. Aby byl dodržen postup v rámci celého sboru, předpokládá se vydání generálním ředitelem ve formě interního aktu řízení závazného pro celý Hasičský záchranný sbor České republiky. Tedy jednotně u těchto vyčleněných vozidel stanovených ministrem vnitra bude vždy nejméně nápis Hasiči vhodně umístěn na služebních vozidle, například formou magnetického nápisu. Z důvodu dalšího projednávání legislativního procesu na úrovni třetího čtení v Poslanecké sněmovně HZS České republiky chce takto garantovat, že bude dodržen nejen zákonem navržený postup, tedy výjimka se bude týkat pouze stanovených organizačních částí sboru vymezených přímo ministrem vnitra, ale bude se jednat i o vozidla přímo označená nápisem Hasiči. Vážené kolegyně a kolegové, tolik osvětlení tohoto pozměňovacího návrhu a děkuji za jeho případnou podporu. Děkuji za vaši pozornost.
A poprosil bych, máme zde jednu faktickou, pan poslanec Okleštěk.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, páni ministři, pozor, kolegyně, kolegové, jak tady zmínil kolega, "ač tak nevypadám, jezdil jsem na kole". Já, ač tak nevypadám, taky jsem jezdil na kole.
Kdo je proti?
Děkuji. Jedná se o to, že záznam o zkoušce z praktické jízdy může být veden i v elektronické podobě. Výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Děkuji. Výbor dává nedoporučující stanovisko. Děkuji. Jedná se o řešení bezpečné vzdálenosti, podobně jako u pana poslance Exnera. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Navrhuje se zde zrušit ustanovení upřesňující aspekty bezpečné vzdálenosti. A stanovisko výboru je nedoporučující.
Kdo je proti?
Děkuji. Stanovisko výboru je zde nedoporučující.
Kdo je proti?
Nyní vás můžu potěšit, jedná se o poslední pozměňovací návrh před hlasováním o zákonu jako celku. Je zde doporučující stanovisko výboru.
Kdo je pro? Pan poslanec Kott, poté pan poslanec David Pražák.
Je to o tom, že se ty dvě skupiny musí domluvit. Jestliže to je taková cesta, ta svážnice, kde v podstatě není možné vyhnutí, tak tam není možné ani dodržování nějakých ochranných metrů. Takže to není něco, co bychom si asi vycucali z prstu, ale skutečně to vzniklo na základě nějaké relevantní informace, kterou jsme měli možnost převzít.
Já když jezdím po těch dvojkách a trojkách, tak upřímně řečeno, všichni tam porušujeme zákon. Nikdo z nás ten metr a půl není schopný dodržet.
Dobrý den, pane předsedo, děkuji za slovo.